Děkuji za pozornost.
S přednostním právem je přihlášen pan předseda Výborný.
Zaznamenal jsem tady nějaké dotazy, proč ten tisk neprojednává také ústavně-právní výbor. Pro účely tohoto zákona se tam daní, uvádí, také místní poplatky. Týká se to například poplatků za odpad, týká se to hřbitovních poplatků, poplatků za psa a podobně.
Další je přihlášen pan ministr Šalomoun. Další je přihlášený pan poslanec Nacher.
Pane ministře, dámy a pánové, teď budu stručnější, navážu na to, o čem jsme už hovořili.
Podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Takže nyní budeme jako první hlasovat o navržených legislativně technických úpravách. Před chviličkou tady zazněly. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Zastupovat ho bude pan ministr Kupka a zpravodajka garančního výboru, výboru pro zdravotnictví, paní poslankyně Michaela Šebelová. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, i ten předchozí materiál se týkal ochrany veřejného zdraví, ale v tomhle případě jde přímo o novelu zákona, která mění tedy ochranu veřejného zdraví a následující související zákony. Hlavním cílem toho návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2020 ze dne 16. prosince a jde o to, zajistit ochranu jakosti vody určené k lidské spotřebě v rámci českého právního řádu. Přijetím návrhu zákona bude zajištěno zvýšení bezpečnosti dodávané pitné vody, jelikož posouzení a následné řízení rizik v celém řetězci umožňuje zaměření se na relevantní rizika a přijetí vhodných opatření k efektivní ochraně veřejného zdraví. Součástí návrhu je doprovodná novela zákona o vodovodech a kanalizacích, která upravuje pravidla přístupu k vodohospodářské infrastruktuře a oblast poskytování informací o dodávání pitné vody odběratelům. Tuto část zákona připravilo Ministerstvo zemědělství. K návrhu zákona byly načteny pozměňovací návrhy, na jejíž přípravě se Ministerstvo zdravotnictví podílelo. Výjimkou je pozměňovací návrh pana poslance Smetany, provádějící doprovodnou novelu zákona o potravinách, transpozici směrnice, která rozšiřuje zákaz obsahu charakteristických příchutí a aromat i na zahřívané tabákové výrobky a zároveň odstraňuje pro tyto výrobky výjimky z povinnosti nést některá varování pro spotřebitele. I s tímto pozměňovacím návrhem Ministerstvo zdravotnictví souhlasí. Návrh byl projednán garančním výborem, který s načtenými poslaneckými návrhy i s návrhem jako celkem vyjádřil souhlas.
Děkuji a já otevírám rozpravu, do které mám přihlášené tři pány poslance. Pane poslanče, prosím.
Děkuji, vážená paní předsedající. Časové parametry jsou tady jasné, tady bohužel musíme tento předpis přijmout co nejrychleji. V tuhletu chvíli se domnívám, že není úplně šťastné, že EU implementuje stejná pravidla na zahřívané tabáky. Nicméně nemůžeme udělat nic jiného, než tento pozměňovací návrh přijmout.
Děkuji.
Ty smlouvy, agentura Kantar, 2 miliony, agentura, která exkluzivně dělá pro Českou televizi, což je samozřejmě provládní televize. Vy máte máslo na hlavě a vy máte tu drzost se tady postavit! V České poště byl Chovanec, dělali kšefty. Stejná agentura, která radí panu premiérovi! Vždyť ten Růžička tam je, celá ta parta od OKD a všechno. O čem tady vykládáte? Kdybyste aspoň mlčeli! Ano, Babiš nepodporoval korupci nikdy. A jsou začerněné, aby lidé nevěděli, co. Stále jsou tam nějaké mediální tréninky. Tak mi dejte pokoj! Dělaly se kšeftíky, smlouvičky. Takže já znovu opakuji, že Českou poštu jsem vždy kritizoval, odmítal jsem podporovat Českou poštu, když se tam dělaly podivné kšefty, a opakovaně jsme jednali i s ČSSD, aby nám to dala, tu Českou poštu. Dal jsem tam Kratinu, nejlepšího ředitele České pošty. To byl nejlepší ředitel a měl skvělý plán. My s tím nemáme nic společného. Včera jsem tady jasně řekl, my jsme dali do pořádku podniky, které byly tunelovány, jako ČSA, jako letiště a tak dále - kšeftíky, ČEPRO a podobně. Tak mi dejte pokoj, nemluvte o Babišovi. Je tam - Rakušan to má jak dlouho? Co ty smlouvy tam? Podle toho, že Půta si řekl, že to nechci, potom Kolín, ne? My jsme nikdy, hnutí ANO, politicky nepřistupovali k věcem, nikdy, ani na krajích, ani na obcích. Takže já bych byl velice rád, pane ministře, nemluvte o mě a o České poště. To fakt tady já mám nabito a nechci se vracet do minulosti. Česká pošta je váš problém. Tak to dejte těm starostům! My jsme se chtěli normálně bavit. Jaká je odpověď? Arogantní Rakušan, a vy teď zase do mě útočíte. Dejte mi pokoj! Zkuste najít něco jiného než Babiše! Stále se vymlouváte na naši vládu. Už jste tam dostatečně dlouho. Jenom profitujete z naší práce. Dálnice, obchvaty, všechno, co stříháte pásky, je naše dílo. A Česká pošta je váš problém. Já jsem vždycky trval na tom, aby Česká pošta hospodařila transparentně, ano? A to jsem kritizoval. A potom samozřejmě jsem odmítal podporovat Českou poštu, protože jsou tam kšefty. Tak se podívejte na to video, co natočila Bobošíková. Dám vám kopie těch smluv, co si tam pan - a nevím, kdo to tam kšeftuje, kdo tam je. Všechno jste tam vyměnil, mimochodem pana Pospíšila, ředitele odboru 22, jste také vyhodil, a jenom kšeftíky pro vaše spolustraníky.
S přednostním právem pan vicepremiér Jurečka.
Pane kolego, pane poslanče Andreji Babiši, prostřednictvím pana předsedajícího. Tento problém, a ti, kteří se České poště věnují, vědí, že se kumuluje opravdu několik let. To se objektivně vědělo, vy jste u těch jednání byl také osobně. Jestli jsou tady nějaké jiné pochybnosti, na které vy narážíte z hlediska nějakých netransparentností a podobně, tak je podejte, dejte k tomu jasné podněty, ať se to vyšetří. Ale vy tady jako premiér bývalé vlády vlastně řeknete, že za i vašeho působení tady byla Česká pošta, která fungovala netransparentně?
Také děkuji za dodržení času a nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kasal. Pane poslanče, prosím.
Nicméně celý výbor dohodl, že by se to zrušilo, a uvidíme, co ukáže budoucnost.
Děkuji za dodržení času a další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Adámková. Paní poslankyně, prosím. Také děkuji za dodržení času a z místa vnímám přihlášku pana poslance Kotta.
Nicméně nejsem si zcela jist, že otevřením zákona o potravinách a tabákových výrobcích bychom byli schopni rychle a v procesu, na který jsme zvyklí, zpracovat tuto agendu.
Zeptám se na závěrečná slova, zda je zájem pana ministra a paní zpravodajky? Pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Také děkuji a nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Děkuji. Všechny jsem vás odhlásila a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Paní zpravodajko, jako první tedy budeme hlasovat hlasovací proceduru?
Ano, navrhovala bych schválit hlasovací proceduru.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Prosím další pozměňovací návrh. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Naše paní starostka, která je v Libereckém kraji za město Česká Lípa, napsala panu ministrovi.
Spíš se dostali do situace, kdy musí teď řešit problém, který nastal.
Vážený, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila zařadit bod s názvem Česká pošta pod vedením ministra vnitra Víta Rakušana. Jsem přesvědčena o tom, že ho projednáme, schválíme. Já jsem včera ministra Víta Rakušana vyzývala, ať jde na mikrofon a řekne tady jasně, jaký bude postup, protože nechci být špatným prorokem, a proč. Vy to tady slyšíte od všech zástupců jednotlivých krajů, jakým způsobem se postupuje v těch krajích, jak se nekomunikuje se starosty a primátory, jakým způsobem postupuje ministr Vít Rakušan za Starosty a nezávislé. Proto znovu říkám, podle mého názoru dnes vláda schválí zrušení těch 300 poboček a je konec. Je to strašné, je to neskutečné. A Šumperk, 25 000 obyvatel, bude mít jednu pobočku? Tak já nevím, co si o tom mám myslet. Proč to nezveřejníte, proč nám to neukážete, z jakého důvodu? Prakticky říkal: všechno je problém, všechno je problém a hlavně, jeho vůbec ten zákazník nezajímá. On na tom semináři řekl, že si nebudou občané diktovat, kdy na tu poštu budou chodit. A zdůrazňuju, že tam řekl, že druhý krok bude, že pošta bude otevřená dva dny v týdnu, a doručovat lidem se pošta bude jednou za tři dny. Tak prosím vás, to je váš pověřený ředitel České pošty. Je nutné Českou poštu řešit! Ten náš tlak je z toho důvodu a vy to moc dobře víte, že dneska na vládě chcete zrušit 300 poboček. A všichni víme, že když se něco zavře, tak tím to skončilo, nikdy už se to nevrátí. A já znovu říkám, od čeho máme samosprávy, od čeho máme partnery v území? Takže prosím vás, starostové a starostky, hnutí ANO za vás bojuje, vždycky za vás bojovalo, a vy dneska máte ministra vnitra Víta Rakušana, který na klopě nosí Starosty a nezávislé, ale hodil vás všechny přes palubu.
Prosím, aby tento bod byl zařazen jako druhý bod tohoto dnešního programu.
Vše je poznamenáno. Nyní je přihlášena paní poslankyně Renata Oulehlová, připravit se může pan poslanec Patrik Nacher.
Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Uzavření pošt panem ministrem Vítem Rakušanem v Karlovarském kraji a chtěla bych ho zařadit jako bod třetí. Podle evropského výboru pro regiony je náš kraj nejrychleji chudnoucím v Evropské unii. Obdobné je to i na těch poštách. A když bude výplata dávek, ten termín, a bude opravdu jenom jedna pošta, neumím si vůbec představit, co se nejen u nás, ale například i v městě Chodov bude dít.
Nyní je na řadě pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Aleš Juchelka.
Děkuji za slovo. Ono se tak nestalo. Dneska jsem se rozhodl to uchopit z jiného úhlu pohledu, a to z pohledu kraje, v tomhletom případě i města, odkud jsem, to znamená zařadit bod Rušení pošt na území hlavního města Prahy. Začnu tím, že vám tady řeknu, ocituji usnesení starostů Prahy 1 až Prahy 22, jenom tu nejdůležitější část, abych odůvodnil to, co jsem včera řekl, a podtrhl to dvakrát. Toto není souboj opozice versus koalice. Starostové městských částí Praha 1 až 22 považují za velmi nešťastnou komunikaci České pošty směrem k jednotlivým městským částem, kterým byla informace o rušení poštovních poboček zaslána do datové schránky v nočních hodinách v termínu 31. března. Starostové městských částí Praha 1 až 22 - to jsou ty největší - požadují informace a argumenty, na základě kterých vznikl navržený seznam rušených pošt představený 31. března. Požadujeme vysvětlení a data, ze kterých se vycházelo při přípravě návrhu, a to nejlépe před samotným setkáním mezi představiteli České pošty a starosty městských částí. To je to, o čem já jsem tady hovořil včera. Tam ta ekonomika z toho vypadává.
Dále je v pořadí pan poslanec Aleš Juchelka, který ovšem není v sále aktuálně, takže to pořadí ztrácí, následně pan poslanec Bělica, kterého také nevidím na jeho místě, takže také ztrácí pořadí.
Nevidím ho, ale hlásí se s přednostním pan předseda. Ano, děkuji. Tím pádem nebudeme hlasovat o žádných bodech, protože žádné další body zde nebyly ve smyslu předřazení, a tímto tedy můžeme přejít k projednávání jednotlivých vládních návrhů zákona.
Co se odpouští? Návrh zákona připouští platbu dlužného pojistného také ve splátkách.
Tento nedostatek způsobí, že občané nebudou mít možnost plnit zákonné podmínky vrácení řidičského oprávnění, což může vést ke vzniku odpovědnosti České republiky za způsobenou škodu. Návrh zákona současně odstraňuje i řadu dalších nedostatků stávající platné právní úpravy, které by komplikovaly uvádění terapeutických programů do praxe. Teď bych zde uvedl zásadní změny, které přináší tato novela zákona. Podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění nebude absolvování terapeutického programu v případě, kdy byl trestný čin či přestupek spáchán před 1. červencem letošního roku. Ruší se rozhodování o promíjení úhrady za účast v terapeutickém programu. Opouští se původní předpoklad, dle něhož by terapeutický program musel být vždy veden více lektory, vkládají se do zákona garance dostupnosti terapeutických programů, zkracuje se doba terapeutické praxe, kterou má osoba žádající o udělení akreditace lektora doložit. Ruší se podmínka absolvování kvalifikačního kurzu i navazující zkoušky pro lektory v případě osob, které již mají za sebou absolvování obdobného kurzu a zkoušky, a dochází k precizaci orgánů, které budou mít přístup do informačního internetového portálu.
Vážení kolegové, kolegyně, dovolte mi vás seznámit s dohodou všech předsedů poslaneckých klubů. Po projednání bodu 106 bychom teprve zařadili tento bod, nejpozději však do 13.45, kdy jsou napevno zařazeny volby. Nyní tedy prosím o slovo, aby se slova ujal pan zpravodaj pro prvé čtení Martin Kolovratník.
Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. K tomu se ale jako zpravodaj zatím nevyjadřuji z důvodu vyjádření nebo kvůli vyjádření a stanovisku, jsem přihlášen do řádné rozpravy, kde ho za malou chvíli sdělím. Teď tedy v roli zpravodaje pouze konstatuji, že tato novela zákona o provozu na pozemních komunikacích jde vlastně paralelně s jinou novelou. Tolik úvodní slovo zpravodaje.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Tesařík. Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji všem hezké odpoledne. Samotnou podstatu návrhu zde již shrnuli předřečníci, jak jsem již zmínil. Tam právě primárně směřuje tento legislativní návrh. Finanční zátěž vzniklá odpuštěním úhrady by se tak mohla přenést na ostatní účastníky, jimž úhrada prominuta nebude, nebo by musela být sanována ze státního rozpočtu formou dotace. Je zde také posílení koordinačních kompetencí metodického centra a důležité je zformulování chybějících přechodných ustanovení právní úpravy tak, jak jsou v materiálu uvedeny.
Další z řádně přihlášených je paní poslankyně Maříková. Prosím dalšího a to je pan poslanec Kubíček.
Fungovalo to ve stylu, že jsme zapíchli kružítko, udělali jsme kruh o průměru 2 kilometry a řekli jsme: Tady pošta bude a tady pošta nebude. To není dobrá analýza a v případě, že ty analýzy neumíme, dovolím si upozornit na to, že stejná analytika proběhla v německých poštách, v rakouských poštách a v poslední době v italských poštách. V prostředí České republiky nedošlo k žádné takové dohodě a přečetl jsem si na stránkách Ministerstva vnitra, že postupuje Ministerstvo vnitra dle zákona a že jim zákon neukládá žádnou povinnost informovat místní samosprávy. Upozorňuji na to, že ta analýza, kterou byste nám měli představit a kterou byste především měli představit těm starostům, by měla zahrnovat přesně tato kritéria: demografickou křivku, obslužnost a tak dále. Ona ta veřejná služba nemůže fungovat ve stylu, kolik prodáme životních pojistek na jednotlivé pobočce. Proto si myslím, že je to velmi důležité. A jenom takové malé upozornění: kdybychom dostali příslib jednání o České poště, tak jsme si tady mnoho, mnoho vystoupení mohli ušetřit.
Dále lze uvést, že pokud již soud do dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnutí Ministerstva financí zrušil a vrátil jej žalovanému k dalšímu řízení, dokončí řízení o odvolání nebo jiné postupy rovněž Ministerstvo financí. V neposlední řadě přechodná ustanovení pamatují i na situaci, ve které již příslušný orgán Finanční správy České republiky vydal po zrušení původního rozhodnutí Ministerstva financí své rozhodnutí vlastní, proti kterému však byla podána žaloba. Ve všech těchto případech bude působnost a účastenství vykonávat Ministerstvo financí. S ohledem na potřebu urgentního řešení popisovaného problému se navrhuje stanovit účinnost zákona co nejdříve, neboť věc nesnese odkladu a pozdější účinnost by byla spojena s nežádoucím prodlužováním stávajícího stavu, kdy před soudem hájí rozhodnutí jiný orgán než ten, který je vydal. Jak jsem již popsal, navrhuje se, aby byl tento sněmovní tisk projednán a schválen již v prvním čtení.
Já také děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Kdo je proti? Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a opět neeviduji nikoho přihlášeného do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu tedy končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji. A nyní otevírám bod číslo Pane poslanče, prosím.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám představil návrh zákona skupiny poslanců a zároveň zdůrazňuji, že v této skupině mají zastoupení všechny poslanecké kluby, které jsou zastoupeny v této Poslanecké sněmovně.